Ještě jednou děkuji všem, vám, kteří jste připraveni tu dohodu podpořit. Takže ještě jednou - díky všem a budeme se tedy těšit na další čtení.
Objeli Marine Le Pen, objeli mě, objeli i další politiky, kteří v té době veřejně vyjádřili podporu... Já jsem rád, že jsem byl na tom oficiálním seznamu, a jsem rád, že jsem Donalda Trumpa před těmi jeho úspěšnými volbami, před těmi lety podpořil. Takže nevím, o jakém vztahu ke Spojeným státům mluvíte. Já mám vztah kladný, ale to je přece úplně něco jiného.
Není tomu tak. Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Chci se zeptat, zda máte ještě nějaký jiný návrh k projednání?
Nyní s faktickou je přihlášen pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.
Děkuju za slovo, paní předsedající. Samozřejmě to, co platí pro zdravotnictví, platí pro všecky ostatní obory. A to jsou ty prachy, které teď budou chybět! Snížili jste platbu za státní pojištěnce. Pak se nedivte, že Lékařský odborový klub se k tomu staví tak, jak se k tomu staví.
Pane poslanče, to byla poslední faktická poznámka. Nyní s přednostním právem pan předseda Benda. Prosím.
Berte to prosím jako procedurální návrh.
Ano. Přivolám kolegy z předsálí a ještě načtu omluvy. Mám zde žádost o odhlášení, pane předsedo, všechny vás tedy odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. A než se ustálí počet přihlášených, přečtu další omluvy. Kdo je proti? Vyčerpali jsme všechny přihlášené z rozpravy. Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Pan ministr jako navrhovatel? Nemá zájem. Paní zpravodajka? Také nemá. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych vás seznámila s procedurou hlasování ve třetím čtení k zákoníku práce, tak jak ji schválil garanční výbor pro sociální politiku. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. To jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Jako třetí by přišel na řadu pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Berkiho. Jako čtvrtý by měl být hlasován poslanecký návrh pod písmenem J pana poslance Brázdila. Jako osmý budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B pana poslance Havla. Poté pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Kaňkovského. Pozměňovací návrh D paní poslankyně Šafránkové. Jako dvanáctý bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem G pana poslance Hájka. Jako třináctý pozměňovací návrh pod písmenem H pana poslance Králíčka. Čtrnáctý pod písmenem I poslankyně Jílkové. A jako patnáctý bod bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.
Děkuji, paní zpravodajko. Dáme tedy hlasovat o návrhu této procedury a poprosím vás také o zklidnění. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury, jak byl přednesen? Návrh byl přijat. A nyní bych vás prosila, abyste nás provedla hlasováním. Já zahajuji hlasování... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím o stanoviska. Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Smutný příběh, co se stalo s Andrejem Babišem. Opustil úplně jakoukoliv odpovědnost vůči státu, rozhodl se pro rétoriku, která je už založena jenom na tónu nenávisti, vzbuzování nejtemnějších vášní a strašení. O množství lží, které jsme tu slyšeli, vůbec nemůže být řeč. Kdybych jenom zmínil Euro 7, tak to byla právě Česká republika a tato vláda, která tvoří hráz proti nesmyslným, nerealistickým návrhům. Ale to, co znamená skutečný, reálný boj s riziky, která si uvědomujeme, je důsledný postoj k zákonům, které v České republice platí, a to tato vláda v plném rozsahu garantuje. Boj s pašeráky znamená důsledné potírání pašeráctví a nelegální migrace. Je to krajně nebezpečná hra, která vůbec, ale vůbec neodpovídá elementární odpovědnosti opozice, která se má hlásit k tradici demokratických opozičních stran. Když jsem se díval na začátek vašeho projevu a tam nahoře seděly studentky a studenti, tak se vážně obávám o obraz, který si odnášejí z Poslanecké sněmovny. A dovolím si vás vyzvat: respektujte základní pravidla demokratického boje. Vzbuzováním těch nejtemnějších vášní, strašením účelovou citací ze zahraničního tisku se nikdo dobře do politiky nezapsal. A jestli se ANO vašimi ústy rozhodlo definitivně opustit elementární rovinu slušné politiky a bude se opravdu víc podobat nahnědlým hnutím než rozumné demokracii, tak...
Prosím o klid!
Věřím, že pokud si to načtete ze záznamu nebo ze stenozáznamu, tak vám bude jasné, že tady Andrej Babiš překračuje daleko hranice elementární slušné opoziční politiky.
Ano, je to vystoupení s přednostním právem, takže upozorňuji, že nebyl navržen nový bod, nicméně myslím, že všichni rozumíme tomu, že nyní jde o vyjádření. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Mimochodem, karlovarská dálnice, ty dva úseky, protože ona je přes tři kraje v Karlovarském kraji, tak ještě se tam nic neděje. Takže vy jste šťastný člověk v tom, že já, když jsem šel do politiky, vždycky jsem říkal, že chceme něco ukázat. Máte tam za 10 miliard nádraží. Vy je všude budete otvírat - to je naše dílo, hlavně i to nádraží v Teplicích by bylo dobré, a bude hlavní nádraží a toto všechno. Já nevím, proč si půjčujete 30 miliard na SFDI, když pan ministr Bek říká, že si půjčí 45 miliard a potom tam mu to vezmou. No já tomu vůbec nerozumím. Praha-Tábor. To je taková dobrá trasa. A vy samozřejmě skvěle mluvíte. Vy jste byl mluvčí, ne? Takže říkám - klobouk dolů. Vždyť já jsem citoval jenom ze zahraničního tisku. Nebo vy zpochybňujete Focus nebo tohle? Tak co je na tom? My jsme podpořili vaši vládu ohledně ukrajinských uprchlíků, ale nikdy nepodpoříme ilegální migraci. A pan premiér to vůbec nepochopil, co se děje v Evropě. On vůbec nepochopil, že je to tvrdý deal, že tam každý bojuje za své zájmy. Že to je to místo, kde pan premiér může prosadit zájmy České republiky, a měl by teď žádat 40 miliard. A víte, jak se to dělá? Ty dealy tam? My jsme v tomhle konzistentní a zkrátka lidi si vyhodnotí, co jste říkali před volbami, co teď říkáte. Takže já, když vyhodnotím ten billboard, tak důchody snížit - jste splnili. Auta zrušit - taky jste splnili. Zvýšit daně - taky jste splnili. Trestat úspěšné splácení hypotéky penalizováním - taky splněno. Proč se necháte řídit těmi Piráty? Čtyři poslanci řídí celou vládu, vás vydírají, vy se jich bojíte? Takže to teď plníte taky. Já nevím, o čem tady mluvíte. My naše sliby plníme.
Já jen pro pořádek konstatuji, že ani nyní nezazněl žádný návrh bodu pořadu, aby bylo zřejmé. S přednostním právem se hlásí pan ministr Kupka. A jelikož tímto už nemám nikoho přihlášeného, tak já zagonguji. Ještě se hlásí paní předsedkyně Schillerová.
Jedná se o legislativně technické úpravy, tak jak je navrhovala paní poslankyně Babišová. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ještě přečtu omluvy. A paní poslankyně Maříková z pracovních důvodů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Nyní se budeme věnovat přerušenému bodu 98, sněmovní tisk 462, dohoda České republiky a USA v oblasti obrany, smlouva, první čtení. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci... Mám zde také jednu poznámku. Jednání bylo přerušeno po vystoupení poslance Marka Bendy s přednostním právem. Nyní zde mám přihlášku pana poslance Karla Sládečka a prosím, aby se připravil pan poslanec Michal Zuna.
Dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit k podepsané Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. Česká republika je od roku 1999 členem NATO a 24 let jsme žádnou podobnou smlouvu nepotřebovali. Občané České republiky mají negativní zkušenost s pobytem cizích vojsk na našem území, viz dočasný pobyt sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky, který se protáhl na dlouhých 21 let. O tak závažné otázce by měli rozhodovat všichni občané v celostátním referendu a ne vláda, která nezastupuje většinu voličů, jelikož milion hlasů propadlo. Protože by se do Sněmovny nedostaly.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Zuna a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. To, že se tak děje po tak dlouhé době, mě mrzí, nicméně jsem velmi rád, že už se tak konečně děje. Budeme 25. zemí, která tímto způsobem bilaterální smlouvu v rámci obranné aliance ratifikuje. A je jedno, jestli by se jednalo v těchto letech o země v Pobaltí, v Polsku nebo v České republice. To znamená, já tuto smlouvu a tuto ratifikaci naprosto vítám a podporuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, letos uplyne 55 let od chvíle, kdy do naší země na pozvání některých představitelů tehdy vládnoucí komunistické strany vstoupila vojska Varšavské smlouvy. Nikdy, opravdu nikdy bych si nepomyslel, že tato vláda, která ráda vystupuje jako demokratická, si právě z komunistické strany vezme příklad a pozve do naší země cizí vojska. Tentokrát se jedná o vojska USA. Ministryně obrany Jana Černochová podepsala smlouvu o obranné spolupráci s USA, která umožňuje pobyt amerických vojáků a vznik amerických základen na našem území. Rád bych ještě zdůraznil, že tato smlouva je pro naši republiku závazná a nelze ji deset let vypovědět. To je další obrovský průlom do suverenity naší země a samozřejmě i zásadní bezpečnostní riziko. Rád bych vám nyní přiblížil některé otazníky kolem této smlouvy. Na konci dubna tohoto roku se sešla vláda a schválila znění smlouvy, aniž by ovšem dopředu informovala o jejím projednávání. Rovněž to ticho v médiích bylo všeříkající. Jedná se o dokument, který se zcela zásadně dotkne životů lidí v naší zemi, avšak vláda i média mlčely. Smlouva stanoví, že se Česko na žádost USA a za účelem plnění svého závazku ke vzájemné obraně výslovně vzdává přednostního práva na výkon trestní jurisdikce. Zároveň vláda navrhuje změnu ústavy, která by jí pak dovolila zcela bez dalších nyní potřebných kroků rozhodnout o pobytu cizích vojsk na našem území až na dobu 60 dnů s tím, že těch 60 dnů je možno opakovaně prodloužit. Poslanecká sněmovna i Senát by mohly celému procesu pouze přihlížet bez možnosti do něj jakkoli zasáhnout. To je absolutní nabourání demokratických principů tohoto státu. Již nyní se vymezují rozsáhlá území, která mají sloužit pro potřeby americké armády. Česká republika dobrovolně předává USA své pozemky, nad kterými dále nebude mít v podstatě žádnou kontrolu.
My jsme za Ukrajince nedostali nic. Byli jsme solidární, a dobrovolně solidární. Tak žádejte 40 miliard pro Českou republiku, které jste vydali na ukrajinské uprchlíky! A to jsou asi skuteční uprchlíci, protože prchali před válkou. Já skutečně žasnu nad tím, jak může mluvit o návratové politice. Jaká návratová politika? Tak jděte se zeptat na ten Frontex. Ty lidi, kteří nedostanou azyl - a já říkám, neměli by vůbec přijít - je potřeba posadit do letadla. Ale někdo musí dát ten slot (?). Nějaká země musí říct: já si je vezmu. A to nefunguje. To musí někdo vyjednávat. Já jsem tady mluvil, v Budapešti jsem mluvil, že my máme strašně moc politiků, ale žádné lídry. Moc jich není. Takže z hlediska bezpečnosti ten migrační pakt je absolutní katastrofa. Je to ohrožení naší bezpečnosti. A i když samozřejmě, protože jsme vzali ty Ukrajince a nedostali jsme nic. K nám oficiálně nikdo nepřijde. Ale oni přijdou neoficiálně. Zatím chodí do Německa, ale Německo je plné. Tak samozřejmě zůstanou u nás, to je úplně logické, ne? Nebo si to nikdo neuvědomuje? Já už jsem o tom mluvil opakovaně. No vy jste nedosáhl vůbec nic, pane premiére. Předsednictví - totální katastrofa. Včera jsem o tom mluvil, o té gigafactory. Takže nic jste tam neprosadil. A teď ta migrace. A to je největší horor! To, že Evropa Green Dealem ničí průmysl, že tady budou nezaměstnaní, že tady ani průmysl možná nebude, protože všichni půjdou do Ameriky, kde je levná energie, ano, to je výsledek toho, co se teď děje. A já říkám, že je to ideologie. Piráti řídí tuhle vládu. ODS se nechá řídit Piráty. Já bych řekl, že jsem vědma normálně. Co se smějete? Nižší důchody. Zrušit auta, no to je ono, ne? Fabie bude tak drahá, že už si ji nikdo nekoupí. Zvýšit daně! No představte si, trestat úspěšné! Tak se to naplnilo. A uprchlíci, vítejte! Už jste zapomněli na Bartoše, jak jde v tom průvodu Antify 2016 - uprchlíci, vítejte? Já jsem založil hnutí proti korupci. Takže tohle je - a tady je to napsané - tohle fakt nechci! Uprchlíci, vítejte. Tak si můžeme pouštět ta videa, emisní povolenky - pan ministr odchází. Úplně v rozporu. Takže já znovu navrhuju, aby pan premiér změnil tu pozici, aby se přidal na stranu Polska.